Kolegyně a kolegové, já bych rád reagoval tady na poslankyni Peštovou, vaším prostřednictvím. Takže pokud paní poslankyně tímto způsobem porušuje předpis, tak bych doporučil opravdu šlápnout na brzdu.
Paní poslankyně Ožanová, poté paní poslankyně Peštová.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já musím reagovat na předřečníka. Nicméně teď musím zareagovat. A já pravidla prostě neporušuji. Tady kolega, mimochodem z ANO, Milan Pour, hovořil o výhybnách. A to nejsou už ani účelovky. A to není jenom o tom, že pár minut pojedu za někým, to jsou kilometry a kilometry. Ale tam je pravda, že to závisí na obou dvou, že to není jenom o řidiči motorového vozidla, je to i o tom řidiči jízdního kola. Ale bylo to tak, že byli pár centimetrů od zrcátka a jeli v protisměru. Prosím vás, ne všechny komunikace jsou o šířce šest metrů.
Paní poslankyně Peštová, poté pan poslanec Hájek.
Tak já teda se snažím toho cyklistu předjet. Takže fakt se snažím opravdu - a není to o tom, že jedu autem, proti mně jede auto, přede mnou je cyklista a já za každou cenu chci předjíždět. O tom se já přece vůbec nebavím. Ale já se bavím o situaci, že jedu já, přede mnou cyklista a já toho cyklistu předjíždím. Ne přejíždím.
Děkuji za slovo. Já jsem rád, že nikdo nikoho nepřejíždí, ale předjíždí. Takže pokud bychom se bavili, tak určitě pouze o komunikacích třetí třídy.
Ale třetí poznámka, která je pro mě daleko důležitější. My prostě, a já to říkám tady u mnoha zákonů, řeknu to i u toho vašeho projevu - my prostě zákony nemůžeme nahrazovat osobní odpovědnost každého jednotlivce.
Já děkuji za dodržení času. A jako další vystoupí pan poslanec Milan Brázdil se svou faktickou. Prosím. Opět děkuji za dodržení času. A opět chce reagovat paní poslankyně Zuzana Ožanová, dále se připraví pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím.
Já budu na kolegu Munzara, vaším prostřednictvím, reagovat krátce, já už jsem to uvedla ve své řeči. Bezpečnostní pásy ve vozidle. To také není o osobní odpovědnosti, je to o povinnosti. Může být naše zodpovědnost, že vyletíme předním oknem nebo i bočním okýnkem v případě nárazu, že nás odstředivá síla vyrazí přes okno, u toho se zabijeme. A proč? Vždyť je to na osobní odpovědnosti vozidel? I to jsou bezpečnostní prvky, které se třeba projevují schvalováním technické způsobilosti vozidel. Ale nejlepší přirovnání jsou pásy, povinné pásy - jsou také v zákoně. Domnívám se, že tak jako jsou povinné pásy, měly by být povinné přilby. Opravdu pro mě je to číslo...
Opět děkuji za dodržení času. A se svou faktickou, se svou věcnou reakcí vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník, připraví se pan poslanec Jiří Horák.
Já ty dvě minuty ani nevyužiju. A co asi bylo pro mě nejdůležitější v tom rozhodování, v tom pohledu na věc, byl i postoj těch cyklistických asociací, spolku AutoMat a dalších, tedy té cyklistické veřejnosti, která sama prosila, ať tohle do zákona nedáváme, že bychom tu mobilitu, tu cyklistiku lidem spíše znepříjemnili a že bychom je možná i mohli z těch kol vyhnat, což si myslím, že by byla škoda. Takže ač stranický kolega Zuzky Ožanové, tady ten návrh já podporovat nebudu.
Omezím to pouze na faktickou, abych toho tolik nezneužíval. Takže třeba jedete na náměstí, máte tam značku obytné zóny. Pokud si všichni vzpomeneme, co je na obytné zóně, tak je tam nejspíše myšlen tatínek, který si hraje fotbal s chlapcem, což samozřejmě nesedí na náměstí. A poslední věc k těm přilbám. Já bych opravdu jenom chtěl říct, že my bychom byli po Finsku druhou zemí v EU, která by to zavedla. Byli bychom poměrně výjimkou. A já mám za to, že opravdu bychom zde neměli lidem nařizovat: vy byste tady měli mít přilbu.
Pane zpravodaji, zvolil jste faktickou... A máme tady tři omluvy, které v mezičase došly - pan poslanec Roman Bělor od 15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá, pan poslanec Jiří Hájek od 16 hodin taktéž z pracovních důvodů a paní poslankyně Ivana Mádlová od 15 do 18 hodin se omlouvá z pracovních důvodů. Je to nestandardní, ale prosím.
Děkuji, já to jenom dokončím. Jenom jsem chtěl říci, já chápu tu obavu o cyklisty a o ty, kde dojde k úmrtím, bohužel, na těch kolech.
Mě to trošičku zvedlo ze židle z jednoho prostého důvodu. Když to porovnám s tím, že tedy na té motorce jede většinou ten řidič jenom sám, a když se tedy podívám do nějaké statistiky a zjistím, kolik těch lidí je mrtvých z toho důvodu, že tedy ještě nejsou vyzrálí na to, aby řídili tak silný stroj, tak v tomto porovnání potom na mě působí jako sci-fi, že řidič v 18 letech by měl psychicky na to, aby mohl řídit autobus, který je nepoměrně větší, a hlavně jaksi veze lidi. Neveze kamení na stavbu, neveze nic takového. Tam bych to také nedoporučil.
Pan poslanec Kukla.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím také zareagovat, prostřednictvím pana předsedajícího, na kolegu a jeho pozměňovací návrhy. Když se podíváme na ten zákon, nebo na tu novelu, tak ta novela navazuje na práci našeho bývalého ministra dopravy Karla Havlíčka. Já jsem za to rád, že pan ministr Kupka, prostřednictvím pana předsedajícího, navázal na tu práci. Tolik ode mě a děkuji.
Jenom velmi stručná, věcná poznámka k míře rizik u začínajících řidičů. Chci ale zároveň zdůraznit, že z hlediska profesionálních řidičů je to riziko zcela mizivé. Tady srovnáváme odlišné přístupy, odlišnou skupinu. V případě profesionálních řidičů jsou to lidé, kteří jsou vychováváni právě k zátěži ať už v nákladních vozidlech, nebo v autobusech. Pokud například navštěvují dopravní střední školy, tak je jejich profesní přípravě věnována opravdu bedlivá pozornost. To jsou naopak řidiči, kteří se napříč těmi věkovými skupinami chovají v provozu odpovědně. A pokud můžeme sledovat statistiky, tak větší riziko představují naopak v tomto případě řidiči v té co do počtu nejbohatší věkové skupině od 45 do 60. let.
Kolega podal několik pozměňovacích návrhů, já s většinou souhlasím. U těch dvou jsme společnou řeč nenašli, ale diskutovali jsme to velmi dlouze. Nicméně pokud je chceme nechat v neděli doma, tak potom bychom v neděli neměli mít tu výjimku. Nicméně touto cestou to nevidím nyní jako vhodné. Myslím si, že tento návrh by se měl dotáhnout, případně ho zcela upravit. Myslím, že bychom to měli řešit... že jsou různé způsoby, jak to můžete vyřešit.
Reakce na pana ministra, a věcná, nijak neútočná. To je přesně to, co jsem řekl v tom svém předchozím vystoupení. Tak jsem oslovil zase jinou skupinu, Sdružení dopravních podniků, ne tedy ty dopravce krajské, ale ty městské dopravní podniky v České republice. Tím se vám vlastně uvolní nebo rozmělní to množství lidí, kteří za ten volant v těch dopravních podnicích sedají. Může být i jiná cesta. Jiný další názor od zástupců autoškol.
Nevytvářejme tedy další zdroj pro mimozákonné jednání a upravme tuto věc tak, aby byla legální. Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, vaše dvě minuty. Pardon, ještě s faktickou pan ministr Jurečka.
Představa, že dáme 24 hodin souvislé práce bez nároku na odpočinek, tak toto možné není. Ale to, aby byla směna delší než 12 hodin, v tom případě, v tom součtu, to znamená 16 hodin, může tady být směna.
Já bych tady chtěl trošku opravit ctěného kolegu Brázdila. Mě velmi mrzí, a budu se o tom ještě zmiňovat, že lékařské odbory - a já si jich velmi vážím, jsem jejich členem mnoho, mnoho desítek let, nebo dvě desítky let určitě... Tady se nenavyšuje žádný objem přesčasové práce, pouze se legalizuje. Ale to všichni víme. A také všichni víme, a už to tady zaznělo od kolegy Janulíka, že to je problém 30 let v této zemi. A trošičku bychom se za to měli stydět všichni, kteří už tady nějakou dobu sedíme, že jsme to nedokázali vyřešit. To znamená, my pouze dostáváme tu přesčasovou práci do legálního rámce. To znamená, neděsme tady ty lékaře, protože tak to prostě není a není to pravda. Já bych chtěl jenom ještě zmínit s tímto pozměňovacím návrhem, správně to tady zaznělo, skutečně je to jenom dočasné opatření, musíme se velmi snažit, a já jsem o tom mluvil i s panem ministrem zdravotnictví - jestli nezačneme okamžitě velmi intenzivně jednat, aby se ta situace změnila, tak tady za pět let budou stát naši nástupci a budou řešit úplně ten samý problém. Ano, musíme doplnit stavy zdravotnického personálu. To se bez nějaké lepší motivace k tomu vykonávat práci ve zdravotnictví neobejde. To znamená, budeme muset ty mzdy nastavit výše, bez toho se to neobejde. Stejně tak v té přesčasové práci. Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tady je velká možnost pro odbory, protože těch 25 % přesčasů je sice dáno zákonem, nicméně zákon připouští další možnosti, jak ocenit tu přesčasovou práci formou odměn a podobně. To znamená, tady je pro odbory velká možnost, jak se realizovat. A potom k těm dalším opatřením směrem do budoucna. Jsou to velmi obtížná politická témata. Je to politicky velmi obtížné. A potom se můžeme samozřejmě bavit i o těch nástrojích, které mají některé státy na západ od nás. Ano, můžeme se usnést na tom, že uzákoníme smluvní platy, kde bude nějaký objem přesčasové práce přímo v té smlouvě. Ale neříkejme si, že tím ten problém úplně vyřešíme. O moc víc těch možností nemáme. A to říkám se vší odpovědností k svým kolegům, lékařům a lékařkám, kterých si velmi vážím.
Prosím, máte slovo.
My primárně podpoříme samozřejmě tu transpozici evropské směrnice, aby to šlo dál. Jenom si vždycky tak povzdechnu, protože to je vždycky jenom tady otázka těch zdravotníků, ale ty přesčasy se dějí i například v sociálních službách i v dalších odvětvích.
Já budu reagovat na vaše vystoupení, paní ministryně. Máte nepřesné informace. Takže to jenom že tady uvádíte nepřesné věci. Druhá věc, že co se týká interpretační doložky, předseda poslaneckého klubu Radim Fiala tady neřekl nic o interpretační doložce ze strany Maďarska. On tady řekl, že v těch dalších prováděcích předpisech nebo dohodách je smluvní ujednání o tom, že velitelem té základny bude Maďar. To není nic společného s interpretační doložkou. A třetí, já už jsem to tady říkal včera. Přece nás - jednak já v roce 2015 jsem tady nebyl. A s tím my jsme v principu problém neměli.
Paní ministryně s přednostním právem bude reagovat.
Ne, já jenom chci reagovat na to, že vy jste hovořili o pobytu cizích vojáků. Vy jste tady všichni jako jeden muž a některé ženy říkali, že SPD si nepřeje pobyt cizích vojáků. A já vám na to říkám, že vy jste pro něj hlasovali. Pracoval jste ve strukturách, já přesně nevím, v jakých zemích jste se pohyboval, ale myslím si, že military discount není asi jenom výjimka ve Spojených státech pro vojáky, když se prokážou, že jsou tedy vojáky v rámci Severoatlantické aliance. Ale nevím tohle přesně, takže se s vámi o to nebudu přít. Každopádně to Maďarsko tady pan kolega Fiala zmiňoval opravdu. Přehrajte si ten včerejší záznam, vezměte si steno. Zmiňoval Slovensko a zmiňoval Maďarsko.
Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Zlínský, připraví se pan poslanec Rudolf Salvetr. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já bych vás rád seznámil taky se svým postojem k Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany. Já se přiznám, že nejsem odborník na vojenskou problematiku, nicméně mě tato problematika vždy zajímala. Nejsem ani odborník na mezinárodní smlouvy, ale nicméně už to tady bylo zmíněno, asi jste si toho všichni všimli, že dostáváme spoustu mailů a lidi se nás ptají na mnoho otázek. A já jsem se pokusil udělat takovou kompilaci těch nejdůležitějších dotazů a pokusím se citací z těch smluv a svým pohledem na tu citaci těm lidem nějakým způsobem odpovědět, protože možná mnoho z nich to sleduje, tady to jednání. A samozřejmě budu čekat, že protistrana, tedy hlavně paní ministryně, na to bude reagovat a nějakým způsobem to vysvětlí těm lidem. Smlouva má umožnit působení Armády Spojených států amerických na území České republiky za několika účely. Jeden z nich je zajištění bezpečnosti České republiky. Toto lze analyzovat i tak, že bude BIS pečlivě sledováno, kteří poslanci budou vystupovat proti smlouvě a jakým způsobem budou argumentovat. Z mého pohledu je to nepřípustný nátlak BIS na poslance, kteří byli zvoleni jako zástupci nepřející si v současné době schválení - občanů, tedy - nepřející si v současné době schválení smlouvy z různých důvodů, aniž by kdokoliv měl cokoliv společného s Ruskou federací anebo byli jejími zástupci jakkoliv přímo ovlivňováni. A to mne vede k myšlence retroaktivity posuzování této problematiky, a tím k možné obavě mnoha poslanců z otevřeného vyjádření svého názoru z důvodu jejich možné dehonestace jako ruské páté kolony. Takže jsem zvědavý, do které tedy kategorie spadnu já. Tak budu pokračovat. Vždy při jakýchkoliv sporech je třeba zhodnotit každý krok, který může vést k eskalaci tím, že oponent reaguje dalším krokem, kterým přebije krok svého soka, což může vést k nebezpečné a exponenciální eskalaci s ničivým až katastrofickým dopadem na obě strany. Základní otázka, kterou si musíme položit, je také, jaké typy zbraňových systémů budou případně - já neříkám, že teď, ale případně dislokovány na území České republiky, aby se staly dostatečnou hrozbou pro Ruskou federaci. Nakolik tyto zbraně budou obranné, nakolik útočné, a to včetně jaderných zbraní a jejich nosičů. Z toho vyplývá, že naše území se ocitne na seznamu primárních vojenských cílů Ruské federace. Do dnešní doby ale není jasné, či byly na našem území dislokovány jaderné nálože do těchto střel. Nicméně pokud tyto nálože byly na našem území dislokovány, tak byly s velkou pravděpodobností uloženy v prostorech, které měla na našem území pod kontrolou sovětská vojska. Samozřejmě definice obranného vybavení jsem nenašel. Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty, rozvrhy dodávek takového umisťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí. Strany či její výkonné orgány budou podle potřeby konzultovat a koordinovat činnosti podle tohoto článku. Takže jestli jsem to dobře pochopil, zástupci nebo orgán Spojených států amerických pouze oznámí, co bude přemisťovat, našemu orgánu.
Pro mne demonstrace minimálně s komunistickou rétorikou, tak jak jsme ji slyšeli i v době amerického radaru. Navíc v den, kdy jsme si připomínali výročí Milady Horákové. A už vůbec tomu nerozumím z toho důvodu, a já jsem tu informaci včera přijal s nadějí a s radostí, když pan předseda Okamura řekl, že tu žádné proruské zájmy nehájí. A snad si dovolím ještě jednu věc, paní předsedající, přes vás. Pane poslanče Foldyno, nevidím vás teď, ale před chvílí jste tu byl. A srovnání na té fotce Vasila Biľaka s paní ministryní Černochovou považuji, mírně řečeno, za naprosto nepřijatelné. A zastávat se příliš nepotřebuje, ona má totiž jednu - nebo několik dobrých vlastností. A navíc jeden velký bonus. Vím, že vás to potěšilo. Ale oni oba mají v jedné věci, minimálně v jedné věci, jasno. A mají minimálně za to moji plnou podporu. Děkuji vám za pozornost.
Druhá bylo Rumunsko. Po anexi Krymu v roce 2016 požádalo o raketovou ochranu, takže zřídilo další základnu v roce 2016, kde byly rozmístěny dva systémy Patriot, které především chránily před útokem z Blízkého východu a s malou obavou přemístění a útoku Turecka na Rusko. V té době obojí bylo schváleno parlamentem, schváleno vládou a bylo to pozvání ze strany Rumunska a Bulharska. Tak jenom z faktických důvodů jsem měl pocit to říct.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, děkuji za slovo. Dovolte mi tedy se vyjádřit ke Smlouvě o spolupráci v oblasti obrany mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Česká republika je v rámci Severoatlantické aliance považována za spolehlivého partnera, a to nejen z hlediska českých příspěvků do zahraničních operací a misí, ale i z hlediska kvality ozbrojených sil a celého obranného sektoru. Severoatlantická aliance je ale především zárukou naší bezpečnosti a smlouvy s našimi aliančními partnery ji naopak do budoucna posilují. Smlouvu o obranné spolupráci jsme samozřejmě důkladně rozebrali a nechali si zpracovat odborná stanoviska. Situaci jsme nepodcenili, ba naopak diskuse probíhala na více úrovních, tedy nejenom na samotném klubu hnutí ANO, ale i na úrovni odborníků a právníků. Nemůžeme říci, že je smlouva dokonalá, ale je důležitá. Jako největší slabinu celého procesu tvorby a schvalování smlouvy o obranné spolupráci vnímám komunikaci rezortu obrany. Nestalo se tak a vláda dala volné pole působnosti pro dezinformační scénu. Je ale povinností vlády vyvracet spekulace, které se okolo smlouvy šíří. Na závěr mi dovolte říci, hnutí ANO by v žádném případě nikdy nepodpořilo jakýkoliv dokument, který by znamenal přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na našem území nebo výstavbu cizích vojenských základen. Děkuji za podporu.
Než mu udělím slovo, přečtu omluvy. Máte slovo.
Hnutí SPD bude hlasovat jako jediná strana ve Sněmovně proti. Protože my říkáme jasné ne cizím vojákům a cizím základnám v České republice. Takže budeme jedinou opoziční stranou, která je v této věci proti vládní koalici. A v každém případě znovu zdůrazňuji, že jsme přesvědčeni o tom, že by Fialova vláda měla na toto téma vyhlásit referendum.
Poprosím o klid v sále, na obou stranách sálu. S faktickou zatím jako poslední paní poslankyně Karla Maříková.